Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, to, co bývalo rutinou a zvykem, tak se tady rozproudila diskuse právě o té částce 250 milionů. Však viete, ako to tam chodí. Druhá věc jsou priority. Nicméně samozřejmě nechci blokovat jiné bohulibé aktivity Státního zemědělského intervenčního fondu. Tak alespoň se omezím na to, že vyzvu poslance, kteří jsou členy kontrolního výboru, aby iniciovali kontrolu nakládání s finančními prostředky ve Státním zemědělském intervenčním fondu.
Tak kolik je dost, abychom mohli říct, že je to srovnatelné s jinou zemí? A nezlobte se na mě, relativizování obětí ve válečném konfliktu taky není na místě, nebo srovnávání. Někdo vedl totalitní válku a chtěl likvidovat celé národy včetně českého národa a někdo se bránil se zbraní v ruce. A chcete srovnávat oběti na obou dvou stranách? To přece nemůžete myslet vážně!
Domníval jsem se však, že něčím, co bylo alespoň prezentováno jako omluva, tato věc může být uzavřena a že se tím dnes nemusíme zabývat. Nicméně po vystoupení paní ministryně Válkové si to poslanecký klub TOP 09 opravdu nemyslí. Já teď nevím, co bylo skandálnější. Domnívám se, že to, co teď zaznělo, nebylo vytrženo z kontextu a nebylo způsobeno nepřátelsky vedeným rozhovorem. Protože to je ministryně spravedlnosti vlády České republiky a protože za ministry vlády odpovídá předseda vlády, tak se domnívám, že je téměř vyloučeno, aby tato Sněmovna v diskusi neslyšela jasné stanovisko předsedy vlády k těmto otázkám. Ale v řádné diskusi, ve které se budou moct vyjádřit všichni poslanci, a ne pouze ti, kteří jsou vybaveni přednostním právem. Netýká se to pouze výroku paní ministryně Válkové. To je závažná věc! Nejenom z hlediska dějin České a Československé republiky, je to zejména závažná věc z hlediska budoucnosti a obavy o naši budoucnost! Útok byl veden v rámci poměrně dlouhé a známé strategie - někoho si koupím, někoho zastraším. Ale co by mu nemělo projít, a zejména by to nemělo projít i panu předsedovi vlády, byla zcela zjevná výhrůžka, že kdo nebude dostatečně servilní k panu ministrovi financí, tak může počítat s berňákem. To zaznělo zcela jasně, zcela otevřeně. Proto velmi podporuji návrh, který byl předložen paní poslankyní Němcovou.
Bylo to pozdě večer, když jsme tady skončili, měli jsme jednání v mé kanceláři. Vím, že to byla velmi stresová situace a paní profesorka žádala přítomného novináře, jestli by bylo možné rozhovor odložit. Z časových důvodů to nešlo. Prosím vás, asi víte historii mé rodiny. Moji příbuzní jsou na stěnách zmíněné Pinkasovy synagogy. A myslím si, že je třeba, abychom se snažili na tomto poli pracovat v duchu smíření. Nezneužívejme tohoto tématu k populistickým a laciným postojům. Prosím vás o to. Paní profesorka nic takového nemyslela a mediální zkratka, a známe to všichni, někdy může vytvořit jiný dojem, než jaký jsme mysleli. Vím o tom hodně a opravdu vás žádám, abychom nezneužívali tohoto křehkého tématu k takovým populistickým postojům, protože to není dobré. Je třeba pracovat v duchu smíření, přátelství a tolerance a to, co tady zaznívá, v tomto duchu není.
On byl první, který v roce 1991 přijímal Bernda Posselta v Brně a oslavoval ho tady. Protože to mě uráží ze všeho nejvíc!
Nyní pan předseda Kalousek. Nesouhlasí, to znamená beru to jako navržení nového bodu ze strany pana místopředsedy Filipa, takže budeme hlasovat o dvou různých věcech.
Rozumíte, to byl blitzkrieg! To referendum se konalo v rekordním čase. Tam se přihlásil k tomu, že to jsou ruští vojáci. To je směšné! To je komedie, a ne referendum! Tam se to ježí vojáky, ono je to pod hlavněmi pušek, ale my klidně posuzujeme, jestli je to regulérní referendum. To je to samé, jako kdybyste konali volby, tam bylo všude plno vojska a vy jste se tvářili, že to jsou svobodné volby. To prostě nelze. A jestliže na tomhle se nedokážeme dohodnout, tak pak tady vidím problém. Pokud nejsou splněny, tak je to prostě celosvětově k smíchu! Podívejte se na stanovisko, které přijala Rada Evropy, a kdyby Rusko nevetovalo Radu bezpečnosti, tak se podívejte na stanovisko Rady bezpečnosti, kde pouze Rusko použilo veta a zabránilo tomu, že se přijalo usnesení, ve kterém byl článek, kterým se tohle referendum odmítlo. Rozumíte? Každý stát, i když je členem Rady bezpečnosti, se prostě nechce dostat do situace, že je jedinou zemí, která zhatí usnesení. Tak co na tom chcete ještě pozorovat? Co na tom chcete zkoumat?
Nejprve s faktickou poznámkou... Prosím, pane navrhovateli.
Takže já vlastně poděkuji panu ministrovi, že podpořil náš zákon o referendu. Děkuji. A k tomu Krymu jenom krátce. Ti pozorovatelé, co tam byli, jak už jsem je jmenoval, ti nehodnotili žádné lhůty. Tak to je neočekávaná podpora!
S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji panu poslanci. A připraví se pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Teď se malinko odtrhnu od řady některých předřečníků, kteří začali se vracet k tématu, které už bylo probíráno. Všichni, kteří jsme tady, jsme nějaká elita národa. Nás si vybrali lidé, abychom je reprezentovali. A z toho důvodu sice řídíme tento stát nebo pomáháme ho řídit, ale nikdo není neomylný. Ano, byli jste tady 22 let! Zamysleme se! Zvažme všechno! Potřebujeme.
Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, připraví se pan poslanec Benda.
Dobrý den, pane předsedající, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl zareagovat na předřečníky pana Benešíka a pana ministra Zaorálka. Ale my tady přece neřešíme referendum na Krymu. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane ministře, už je odpoledne, už neřešíme Ukrajinu, už řešíme problémy České republiky!
Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To znamená, že bychom žádnou vyšetřovací komisi na něco nemuseli zřizovat. Děkuji.
Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Kováčik, poté pan poslanec Pavel Plzák.
Je věcí toho klubu a je věcí toho konkrétního poslance nebo poslankyně, v jakém výboru budou pracovat.
Ještě než vystoupí pan poslanec Pavel Plzák, byla mi doručena omluva paní ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové. Takže je omluvena od 15.30 do 17 hodin. Prosím, pan kolega Pavel Plzák. Vraťme se tedy zpátky k předmětu jednání. Zeptám se tedy, kdo je pro tajnou volbu. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji. Proceduru hlasování tedy máme schválenou.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Dále tedy budeme pokračovat, pane předsedo, jakým způsobem?
Tak a teď informace k dalšímu postupu. Aby komise mohla začít pracovat, musíme jako plénum zvolit jejího předsedu. O předsedovi této komise hlasuje plénum, a to volbou tajnou. Není to tedy samotná komise, ale kluby podávají návrhy. Děkuji.
Děkuji panu předsedovi volební komise. Úkol pro předsedy poslaneckých klubů je dán - do 17 hodin předložit návrhy na předsedu vyšetřovací komise, tak abychom zítra mohli tento bod dokončit. Končím bod číslo 60, protože volba předsedy samotné komise bude mít další bod podle našeho pořadu jednání. Ano, pan kolega Pleticha.
Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Ty budou s těmi pohledávkami dál obchodovat jako doteď, protože prostě z ekonomických důvodů se jim to vyplatí a jsou k tomu tlačeny.
To je tady přece běžný princip. Tak nechápu ten argument, co tady teď slyšíme. A jenom když krátce zrekapituluji náš návrh. No tak to už je skutečně přímo populistické plácnutí pro ty, kteří nejsou informováni. A omlouvám se, není to nic osobního, co jsem teď řekl, omlouvám se. Protože my navrhujeme, aby bylo potřeba pro petici pro vyvolání referenda 100 tisíc podpisů, vážení. To znamená, že v té realitě je to podobné jako v těch mnoha západních zemích, kde to bývá 1 až 2 % oprávněných voličů. Nesmí směřovat ani k zásahu do výkonu moci soudní. O tom se hlasovat nesmí, protože to odporuje samozřejmě i základní listině práv a svobod. My to tam nemusíme mít. To tam také jinak být nemusí. A v případě, že by to bylo propuštěno do druhého čtení, tak vůbec by nebylo od věci to samozřejmě vyjmout a dát třeba do prováděcího zákona. Říkáme předem, netrváme na něm v tom smyslu, že když ho propustíte do druhého čtení, pojďme upravit ty parametry tak, aby to vyhovovalo dejme tomu vládě, která tady má většinu. Bohužel Úsvit má jenom 14 hlasů, jsme s tím smířeni, vážení. Netrváme na tomto návrhu. Ale hlavně, ať už to tady co nejrychleji máme a můžeme mít všichni odškrtlý, i vláda, jeden z důležitých bodů svého programu.
Faktické poznámky mám dvě. Pak řádně přihlášení k rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte faktickou poznámku.
Dobrý den, krásné odpoledne nebo spíš už podvečer. On mnohokrát citoval ve své úvodní řeči. Ale aby mi stranu někdo rozvracel a od těchto principů ustupoval, tak to opravdu ne. A pak teprve tady pojďte do takovýchto návrhů.
Děkuji. Taky faktická poznámka? Dobře.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jak si představují přímou demokracii. Ano, pane kolego, a my se k němu hlásíme. Ale ne v té formě, v jaké vy podáváte svůj návrh. Přece nemůžeme přijímat některé otázky, které jsou naprosto nesmyslné a které jsou naprosto nepřijatelné. No samozřejmě, kdo by si nepřál, aby neměl žádné daně, nebo velice malé daně. Ale ten stát musí zajišťovat určité služby a na to ty daně právě potřebuje. Takže to je třeba jeden případ, proč nemůžeme ten váš návrh, tak zeširoka podaný, vůbec podporovat.
Děkuji panu poslanci Votavovi za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou... Ale ještě předtím vlastně přečtu omluvu. Pan poslanec Ivan Pilný se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin z pracovních důvodů.
Pan kolega Okamura se ve svém vystoupení odvolával také na názory filozofa Friedricha Nietzcheho. Ono je nepochybně plné kritiky parlamentní demokracie. To je naprosto absurdní. Vnitřní zadluženost, která možná nebyla v ekonomických výkazech a která byla vidět všude kolem nás, byla obrovská a v tom smyslu, kdo má trošku historickou paměť, tak si je toho vědom.
Naopak, myslím si, že to je docela zajímavá metoda, jak usvědčit sociální demokracii z toho, že se již před několika lety mýlila. Protože pokud dnes ten návrh zamítne, tak prokáže to, že my jsme se nemýlili před těmi několika lety, když jsme ze stejných důvodů ten návrh zamítali, před asi třemi lety.
Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Černoch. S další faktickou poznámkou - je to faktická poznámka, nebo řádná? Faktická, pan poslanec Okamura.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já skutečně krátce, protože už je to druhá invektiva na můj původ. Považuju to za skutečně otřesné a trapné! Takže já definitivně vyjasním svůj původ na další tři čtyři roky. Já jsem v Japonsku prožil pouhých necelých deset let. A české občanství mám tím pádem téměř úplně od narození.
Děkuji panu poslanci Okamurovi. Takže pan poslanec Rom Kostřica.
Děkuji za slovo. Jedná se o lékaře.
Děkuji panu poslanci Kostřicovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Polčák.
Předkládali jste několik návrhů té úpravy.
Děkuji panu poslanci Polčákovi. A to by měl být konec této smršti faktických poznámek.
Protože ta byla přesně opačného typu, než jak on si ji vyložil. A že bych nerad, aby to takhle vyznělo. Já jsem mluvil jenom o tom, že jsme asi každý žili v jiné zemi, v tom smyslu, jak jsme tu zemi vnímali. Jestli jsme tu zemi vnímali po roce 1989 těsně jako zemi, která nemá žádné dluhy, která je naprosto v pohodě a kterou tato demokratická reprezentace přivedla do katastrofální situace.
Děkuji panu poslanci.
To, co je totožné, je určitá kostra členění toho zákona, ale samozřejmě obsah je naprosto zásadně odlišný. Tento návrh ústavního zákona, který je právě projednáván, umožňuje například v referendu měnit Ústavu. To návrh sociální demokracie vylučoval. To návrh sociální demokracie výslovně vylučoval. Návrh sociální demokracie výslovně vylučoval, aby se referendum konalo ve věcech, které by znamenaly úpravu daňových, poplatkových nebo jiných platebních povinností. Protože jinak všechny návrhy, které jsou jím předkládány, jsou z legislativně technického hlediska naprosto tragické. Tento návrh ústavního zákona je zásadním ohrožením ústavnosti a troufám si říct, že demokracie v České republice, protože klidně v případě, že by byl schválen, je možno okamžitě vyvolat hlasování například o zrušení Poslanecké sněmovny. Tento návrh zákona umožňuje přenést zákonodárnou anebo exekutivní pravomoc na kterýkoliv jiný orgán. Otázka, co to je, to může být velmi volný výklad. To znamená, že stejně jako některé jiné návrhy, které jsou předkládány panem Okamurou a spol., tak tady se jedná o zásadní ohrožení demokratického právního státu v České republice.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsme před prvním projednáváním zákona o celostátním obecném referendu v této Sněmovně od loňských podzimních voleb. Tento náš návrh konečně zavádí do České republiky skutečnou demokracii a v plném znění naplňuje článek 2 Ústavy, kde je napsáno, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Dovolte mi tady zopakovat několik základních argumentů pro přímou demokracii, k níž nedílně patří právo občanů hlasovat o zákonech a jiných důležitých věcech jejich života. Také většina obyvatel USA požaduje přímou demokracii. Mezi lety 1999 a 2000 se konal nejrozsáhlejší průzkum o přímé demokracii, který se kdy uskutečnil ve Spojených státech amerických. Žádný stát USA, v němž byly instituty přímé demokracie na státní úrovni jednou schváleny, se jich už nevzdal a další státy tyto instituty zavádějí. Tam, kde už nějaká referenda v poslední době proběhla, tam, kde už nějaké prvky přímé demokracie fungují, je procento hlasů pro přímou demokracii vyšší. Zkušenost a praxe ukazují, že přímá demokracie funguje dobře.